Vy se domníváte, že se to bude vykládat pouze podle vás. Ale tady je spousta právníků. Víme, že když se sejdou dva právníci, tak jsou z toho tři názory. Takže jakým způsobem vy můžete garantovat lidem, že se to nebude zneužívat? A jakým způsobem budete garantovat lidem, že se to bude vykládat pouze podle vás? No nebude, na to vám můžu tady dát ruku do ohně. Takže já se domnívám, že sami tímto porušujete vlastní program. Nezavádíte žádné kontrolní mechanismy. Vy jste tady řekl, že jsou tam kontrolní mechanismy. To ustanovení, které navrhujete, ten váš pozměňovací návrh neobsahuje žádný kontrolní mechanismus. V té novele daňového řádu ani není zmínka, že by Česká advokátní komora, přes kterou by to mohlo jít, by toto mohla, takový požadavek, odmítnout. A já jsem překvapen, že jste s tím přišli s porušením vlastního programu už na třetí schůzi Poslanecké sněmovny.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych stručně sdělila názor klubu Starostové a nezávislí na novelu zákona daňového řádu. Ministerstvo financí však posouvá tuto novelu k výraznému posílení moci české Finanční správy. Domníváme se, že žádat banky o údaje, jedná se o prolomení bankovního tajemství v čistě vnitrostátních případech a to považujeme za nesprávné. Ministerstvo financí tedy postupuje nad rámec směrnice, když chce, aby Finanční správa měla údaje i od tuzemských bank, poskytovatelů platebních služeb či advokátů. Kromě jiného bych se ráda vyjádřila k pozměňovacímu návrhu pana poslance Michálka. Domníváme se, že se jedná o bezprecedentní prolamování advokátní mlčenlivosti, čili jedná se o protiústavní zásah. Je také nepřijatelné, aby zastupování v obchodních transakcích mělo jinou právní ochranu než ostatní právní vztahy. Ráda bych také konstatovala, že mlčenlivost chrání především klienty, nikoliv advokáty, a že většina advokátů vede své klienty a má povinnost vést své klienty k relevantnímu výkonu práv a povinností. Zároveň nepodpoříme také pozměňovací návrh klubu Pirátů. Závěrem mi dovolte konstatovat, paní ministryně zde často uvádí příklady ze zahraničí, že některé země implementovaly stejným způsobem onu směrnici jako Česká republika. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, zpravodaj zmizel, vážené dámy, vážení pánové. Ale to je asi jedno. Paní ministryně zde zastupuje vládu. Vláda se nějakým způsobem rozhodla - a musím říct, že mě v tuto chvíli mrzí, že tady není předseda vlády a že tady není ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády a že se nevyjádří, co si tedy vláda myslí. Jestli vláda předkládá to, co předkládá, s plným vědomím, anebo je to jenom tak, jako že jsme se takhle dohodli, ale jestli si to Ministerstvo financí chce upravit nějak jinak, tak ať si to Ministerstvo financí upraví nějak jinak. Legislativní rada vlády doporučila vládě, aby nešla cestou prolamování dalších tajemství advokátních, notářských, auditorských a dalších ve vztahu k finančním orgánům jiným, než ke kterým nás nezbytně váže směrnice. Nejen nás poslance, ale vládu, která se nějakým způsobem rozhodla a která někam směřovala. To je poznámka obecného charakteru.
Děkuji panu poslanci Michálkovi. Máme dvě faktické poznámky, jedna poslance Miroslava Kalouska, pak paní poslankyně Heleny Válkové. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. To je prostě úplně jiná konstrukce. Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly.
Čili paní poslankyně Helena Válková s faktickou poznámkou, pan kolega Michálek také s faktickou poznámkou. Paní poslankyně, máte slovo.
Já tedy rozhodně nejsem stoupencem bezbřehého extenzivního výkladu mlčenlivosti advokáta, daňového poradce, auditora, insolvenčního správce. To není vůbec pravda. Takže jsem zvědavá, jak potom to bude ten advokát nebo daňový poradce preparovat z toho spisu a oddělovat. To prostě nejde!
Tam je prostě FAÚ, když provádí šetření a potřebuje informace, tak si je vyžádá a nejsou tam žádné limity. Takže není pravda, že bychom tady zaváděli něco, co je prostě vágnější nebo méně přísné. Naopak, my jsme tam ten limit dali tak, aby to nikdy nemohlo dopadnout na drobné normální lidi, kteří mají příjem, který odpovídá průměrnému příjmu. Takže ve Velké Británii to mají daleko širším způsobem implementováno, tam musí ti advokáti dokonce proaktivně hlásit ty skutečnosti, které se třeba týkají zakládání trustů. Byl to Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu.
Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Válkové, potom s přednostním právem paní ministryně.
Tam je to sevřené zase určitými skutkovými podstatami, jednáním, které je popsané. Takže to nemůžeme srovnávat. Tady, jak jsem četla citaci vašeho pozměňovacího návrhu, prostřednictvím pana předsedajícího, tak je to příliš vágní a směřuje to do budoucnosti. A už v teorii práva jsme se učili, že jednání, která by měla být trestná do budoucna, trpí právě v porovnání s tím testem proporcionality tím nedostatkem ústavnosti.
Tak kolega Benda ruší svou faktickou poznámku, je řádně přihlášen. Paní ministryně s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. Dívám se, bohužel není tady pan předseda Kalousek. To je škoda, protože já jsem chtěla vyložit, že to tak není, jak on uvádí. Takže stručně, budu se snažit být naprosto věcná a jasná. Máme zákon o praní špinavých peněz, který tady máme asi od roku 2008 nebo 2009, pokud se nemýlím, a v něm je uveden okruh povinných osob. Současně je tam uveden okruh údajů, které tyto povinné osoby musí sdělovat Finančnímu analytickému úřadu. Čili v tomto směru jsou karty dávno rozdány. Směrnice DAC pouze říká, že do budoucna tyto osoby a tyto informace - nic nového, žádné nové osoby, žádné nové informace - budou poskytovat správcům daně pro účely mezinárodní spolupráce při správě daní. To je skutečně pravda, my jsme od začátku otevřeně říkali, že jdeme nad rámec implementace a že to má svoji logiku, protože když tu informaci má dostat německý, rakouský, italský správce daně, proč ji nemá dostat český správce daně.
Zpravodajkou byla určena paní poslankyně Němcová, ale po dohodě ji zastoupí pan poslanec Berkovec. Kdo je proti?
Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2015 byl sestaven jako vyrovnaný, Radou Českého rozhlasu byl schválen ve stejném objemu nákladů a výnosů. Hospodaření bylo také plánováno jako vyrovnané se shodným objemem nákladů a výnosů. Ve skutečnosti tam však byl zisk ve výši v řádech tedy tisíců korun - 17 451 tisíc korun. Bylo to především díky aktivní finanční politice v období permanentního poklesu úrokových sazeb a uložením volných finančních prostředků na lépe úročené termínované vklady. To bylo způsobeno efektivnějším výběrem rozhlasových poplatků i zúčtováním meziročně vyššího objemu přirážek k rozhlasovým poplatkům. A zákonné důvody hospodaření s veřejnými prostředky vedly k vytvoření modelu základního členění na hlavní a vedlejší nebo hospodářskou činnost. Na majetku Českého rozhlasu nevázne žádné zásadní právo.
Nejprve otevřu obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku, takže ji končím a v podrobné rozpravě prosím pana zpravodaje, aby nám navrhl usnesení. Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, tak ji končím. V tom případě budeme hlasovat. Budeme pokračovat bodem Prosím paní zpravodajku volebního výboru, paní poslankyni Barboru Kořanovou, aby nás informovala o jednání výboru a přednesla návrh usnesení. Prosím jak levici, tak pravici, ale teď zejména levici, aby se ztišila. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji končím a v podrobné rozpravě prosím paní zpravodajku. Nikdo další se v podrobné rozpravě nehlásí, takže rozpravu končím. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo. Návrh usnesení zazněl. Kdo je proti?
Končím tedy podrobnou rozpravu, protože nikoho nevidím. Paní ministryně?
Ještě děkuji za slovo. Takže to je můj návrh, abychom doprovodná hlasovali až po usnesení rozpočtového výboru.
Návrh byl přijat.
"Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby se zabývala přehodnocením systému odměňování příslušníků Bezpečnostní informační služby s cílem zlepšit její konkurenceschopnost na pracovním trhu."
A předávám řízení schůze panu předsedovi Hamáčkovi.
Děkuji. Hezký podvečer.
Tu lhůtu vyhlašujeme do pondělí 9. dubna do 12 hodin. Pokud tedy na klubech budete chtít provést jakékoli změny v orgánech, opakuji, lhůtu máte do pondělí 9. dubna do 12 hodin.
Prosím pana ministra průmyslu a obchodu pana Tomáše Hünera, aby tento tisk uvedl.
Zpráva v souhrnné podobě informuje o vývoji vybraných ekonomických ukazatelů malých a středních podniků v roce 2016 ve srovnání s předchozím obdobím a rovněž obsahuje informace o podporách poskytnutých malému a střednímu podnikání z národních prostředků a prostředků Evropské unie. Charakterem své produkce však malé a střední podniky často vstupují jako subdodavatelé velkých podniků, takže pokud velké podniky vyvážejí, vstupují tyto subdodávky do statistiky zahraničního obchodu jako vývoz velkých podniků. Malé a střední podnikání se musí vyrovnat s velkou konkurencí, administrativní zátěží, nízkou dostupností kvalifikovaných pracovníků a zkušených manažerů. Podniky vidí jako problematické rovněž zvyšující se náklady a ztížený přístup k financování, a to zejména pro nové a rozjíždějící se firmy. Děkuji vám za pozornost.
Prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Munzara, aby nás informoval o jednání výboru a také přednesl návrh usnesení.
Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, dobrý den. Malé a střední podnikání tvoří významnou součást našeho národního hospodářství.
Do obecné rozpravy není nikdo přihlášen. Není tomu tak, tedy končím obecnou rozpravu. Nezazněl návrh na vrácení ani zamítnutí, takže se budeme zabývat přikázáním výborům k projednání. Navrhuje prosím někdo jiný výbor jako výbor garanční, aby se zabýval tímto návrhem? Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru k projednání. Není takový návrh, a protože nezazněl ani návrh na zkrácení či prodloužení lhůty, konstatuji, že jsme se vypořádali s prvním čtením tohoto sněmovního tisku. Já děkuji paní ministryni a děkuji panu zpravodaji. Z pověření vlády předložený návrh přednese ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo. Tato povinnost byla v zákoně stanovena z toho důvodu, že certifikace v zahraničí vedla nezřídka k nedostatečnému zohlednění rizik spojených s nakládáním s výbušninami na území České republiky. Jde o velmi stručnou novelu, která má pouze tři novelizační body, a nebyla k ní vznesena žádná zásadní připomínka.
Děkuji za pozornost.
Přihlášený není nikdo. Ptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Má zájem pan ministr nebo pan zpravodaj o závěrečné slovo? Přivolám poslance z předsálí a přednesu návrh usnesení. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 98 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." O tomto usnesení budeme nyní hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? V souvislosti s tím nyní zahajuji podrobnou rozpravu. Takový návrh nevidím, končím podrobnou rozpravu. Prosím vás, kteří jste tak neučinili, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Připomínám, že jsme volili členy Rady Státního fondu kultury České republiky a členy Rady Státního fondu kinematografie.
Dobrý den, vážené dámy a pánové. První volba byla -
Prosím.
Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 135, jeden neodevzdaný lístek. Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 135 a jeden neodevzdaný hlasovací lístek. Tímto byl zvolen pan Viktor Tauš. Tento bod do Rady Státního fondu kinematografie zůstane ještě otevřen, protože příště proběhne další volba na tříleté funkční období. Třetí volbou, která dnes proběhla, byl Tímto v druhém kole byl zvolen pan Roman Giebisch a tímto volba končí. A druhou lhůtou je lhůta poslaneckým klubům na podávání návrhů na volbu člena Rady České tiskové kanceláře.
Připomínám, že tímto bodem jsme se zabývali dnes, ve středu 21. března dopoledne, a bod jsme přerušili po ukončení obecné rozpravy. Prosím, pana předsedu poslaneckého klubu, aby se pokusil zajistit pana zpravodaje. Mezitím zde zazněl návrh, aby zpravodajkou pro prvé čtení byla nově paní poslankyně Alena Gajdůšková. Je to změna zpravodaje, je potřeba se s touto změnou vyrovnat hlasováním Poslanecké sněmovny. Kdo je proti? Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Gajdůšková. Nyní bychom se měli zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, protože jsme ukončili obecnou rozpravu. Nicméně s přednostním právem se hlásí paní ministryně Němcová.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nemá zájem.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nemůžeme tu směrnici podpořit z důvodů, o kterých jsem tady již několikrát mluvil. Tuhle problematiku řeší dva pozměňující návrhy. V opačném případě bychom se mohli dostat do komplikované diskuse, zda jsou ty návrhy hlasovatelné, nebo ne. Bylo o něm napsáno mnoho, řečeno mnoho. Pokud by byl tento pozměňující návrh přijat, není pochyb o tom, že bychom iniciovali ústavní stížnost. Jsme přesvědčeni, že by byla úspěšná. Pokládám tedy za nejjednodušší, když tento návrh Sněmovna zdvořile odmítne.
Týká se financování projektů v rámci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Šlo převážně o výdaje, které byly nebo měly být kryty ze zdrojů EU. Pozitivně na přebytek působilo zejména překročení rozpočtu prostředků přijatých z EU, překročení daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení, jakož i úspory běžných výdajů rozpočtu. Poznámka
Takže paní poslankyně, prosím, máte slovo a předneste nám také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
To považuji za velmi potřebné a myslím si, že udělal chytrý krok, že o tom jednal se srbským vedením, s Ministerstvem zahraničních věcí Srbska. To já považuji za potřebné a děkuji mu za to, panu ministrovi. Ale já opravdu jsem přesvědčen o tom, že pro nás je nejbezpečnější, abychom tady udělali seminář. Navrhuji, aby si ho vzal na starost výbor pro evropské záležitosti. Já bych pro tu smlouvu nehlasoval.
Tady máme procedurální návrh, takže budeme hlasovat. Já myslím, že je ustáleno. Kdo je pro návrh na přerušení? Návrh na přerušení byl zamítnut.
Děkuji, pane předsedající. Prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl požádat svého kolegu pana Kalouska, aby v této Sněmovně nesuploval roli policisty, prokurátora, soudce a kata na základě jedné jediné reportáže v České televizi, která bude mít ještě svou dohru. Fakta uvedená v této reportáži neodpovídají pravdě. A moment ještě. Vzhledem k tomu, že uznávám pravidla seniority, a vzhledem k tomu, že nejsem hádavý typ, dávám vám právo posledního slova.
Takže nyní pan poslanec Kalousek, připraví se k faktické poznámce pan poslanec Lipavský.
Děkuji. Nemusíte dlouho čekat, pane kolego Volný prostřednictvím pana předsedajícího. Já se vám upřímně omluvím hned za to, že jsem vám řekl obchodník s chudobou. Přijměte prosím moji omluvu. Správný termín měl znít podle údajů, které jste uvedl, neschopný obchodník s chudobou. Nicméně kolegové, vzhledem k té diskuzi, co tady probíhá, mám pocit, že se navzájem neposloucháme. Některým z nás se to nelíbí, někteří z nás se s tím dodnes nemůžou smířit, ale tak to prostě je a je to nevratné.
Dovolte mi jenom říci, že jsme si potom řekli mezi sebou i členové petičního výboru, neformálně, že se obáváme, že ani stoupence, ani odpůrce to nepřesvědčilo a zůstávají většinou na svých pozicích. Ale to veřejné slyšení proběhlo. Dne 24. července 2017 obdržel petiční výbor Poslanecké sněmovny petici proti prachovým a pachovým emisím.